Rozpočtový výbor nedoporučuje.
A také byl váš rozpočet plný podseknutých výdajů o miliardy, které dnes odůvodňujete vojenským konfliktem na Ukrajině, ale reálně s tímto konfliktem nemají nic společného. Důvod, kvůli kterému nedošlo k žádným rozumným škrtům je a byl pro mě zcela jasný od počátku. Tady pořád ještě nejste v recesi, nejste v poklesu. A je to jeden z posledních benefitů, které naše ekonomika má. Žádná lehká cesta ke snižování salda neexistovala a neexistuje. Tím však nechci vůbec ospravedlňovat vaši rezignaci na šetření v rozpočtu, jehož výšku výdajů navrhujete. Budu o tom mnohem podrobněji mluvit, až tu budu hodnotit návrh rozpočtu na rok 2023, to nás čeká velmi, velmi brzy. My jsme nepočítali s tím, pokud bychom pokračovali, že to vyřešíme mávnutím kouzelného proutku. Ale vy tam máte čistou nulu z pohledu strukturálních reforem, z pohledu nějaké nápravy toho strukturálního deficitu, toho trvalého. Díky tomu si vytvořila většina z nich úspory, ze kterých nyní mohou čerpat. Zatímco původní návrh kabinetu Petra Fialy přinášel alespoň jistou, a říkám marketingovou, snahu, protože to byl marketing všechno, o úspory, tak ta dnešní novela se jí naprosto vzdala. A připomenu to hlavně potom u rozpočtu na 2023, až ho tady budeme řešit. Kde je ta konkrétní pomoc, aby to lidé chápali, aby tomu rozuměli, aby to nebyl chaos? Ano, ty tam máte v té novele rozpočtu, připouštím. A ten úsporný tarif už vlastně letos nebude. Jak tomu mají lidé rozumět? Jak to mají chápat? Proč neuděláte jednu strategii, jasnou strategii, neporadíte se s experty, když už nenasloucháte nám jako opozici? A možná byste měli, protože v krizi bychom skutečně spolu měli mluvit. Nesčíslně debat s našimi ministry zdravotnictví. Já jsem několikrát s vámi řešila všechny zásadní legislativní změny, které se v historii této země dělaly poprvé, ať už to bylo moratorium na úvěry, ať už to byl kompenzační bonus. Naslouchala jsem vašim výtkám. Ta opatření, která zaváděla celá řada zemí Evropské unie, jste prostě přijali pozdě. A kdo na ní nejvíc profituje? Každý měsíc sleduji pokladní plnění, každý měsíc ho komentuji, každý měsíc dávám k tomu nějaká stanoviska na sítě. A vidím prostě, že vám sice rostou výdaje, neříkám, že ne, ale rostou vám i obrovským způsobem příjmy. A samozřejmě dividenda ČEZu, my jsme volali... Kolikrát jsme volali, vezměte si dividendu? Prostě teď chcete jít složitou cestou škrábání se pravou rukou za levým uchem. Schodek byl navržen 330 miliard.
Na jednu stranu programové prohlášení vlády, velká priorita školství, podpory vědy a výzkumu, vazeb na průmysl, na druhou stranu ta realita je taková, že v podstatě podíl výdajů kapitoly Ministerstva školství na HDP je podprůměrný a klesající.
Děkuji pěkně. S faktickou poznámkou je přihlášen pan předseda Výborný.
Ale v našem případě tomu tak není. A co chci zdůraznit, na tomto závazku se nic nemění, ale ten závazek je dán do konce období volebního, funkčního období této vlády. Takže tady prosím, abychom byli k tomu korektní.
Prosím, pane poslanče.
Protože mi to pan kolega už jednou říkal, tak jsem se díval do toho prohlášení, tam je skutečně napsáno průměrné měsíční mzdy. Jste tady plus minus rok a je to splněno? Vy jste si tam nedali, že to bude ke konci. Prostě dneska to není splněno. Jestli chceme skutečně posunout ten systém, tak ho posuneme hlavami, a ne nohama. Čili tam je potřeba klást důraz na to školství a na ten výzkum.
Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Když se schvaloval letošní rozpočet, podával jsem dva pozměňovací návrhy, aby tyto zkrácené finanční prostředky byly do rozpočtu obrany vráceny. Jako příklad jsem uváděl využití rámcových smluv na munici, výstrojní součástky a další. Když se vrátím do toho března, mé pozměňovací návrhy nebyly přijaty a nedošlo tedy k navýšení rozpočtu Ministerstva obrany na rok 2022 ani v této novele. Proto jsem se rozhodl, že tuto novelu rozpočtu na letošní rok nepodpořím. Děkuji za pozornost.
Také se pan Kalousek zmínil o tom, že 900 miliard výdajů nesouvisí s krizí ani s válkou. Takže už dokonce i vaši koaliční kolegové, váš exministr financí z vaší vládní koaliční strany už o vás říká, že jste politicky zbabělí a že jste nejméně rozpočtově odpovědní. Pravda je ale taková, že kvůli Fialově neschopné vládě nakupujeme předražené energie přes spekulanty na lipské burze. Pravda je taková, že kvůli dosavadním českým vládám se prodal náš obchod s plynem německé RWE. A pravda je taková, že tím hlavním důvodem, který spustil energetickou krizi, je Green Deal EU, který tady všichni kromě SPD podporujete. Tohle totiž byl ten pomyslný kamínek, který následně spustil inflační lavinu. Abyste měli efektivní ekonomiku a levnou produkci, musíte mít levné energie. Za SPD bych chtěl zdůraznit, že SPD prosazuje ochranu životního prostředí, ale my prosazujeme rozumnou ochranu životního prostředí. To znamená, nikoliv na základě termínů a dat určených centrálně z Bruselu, ale na základě skutečných možností a potřeb České republiky, tedy jednotlivých členských zemí EU. A to tady způsobuje přesně ten problém. Takže se zase opakuje ten stejný scénář, že samozřejmě na krizi v Evropě vydělávají Američané. To znamená, jak vidíte, tak toto spojenectví evidentně nefunguje. My nemáme být servilní k nikomu. My máme maximálně hájit naše zájmy tady ve střední Evropě, Česká republika a tak podobně. To znamená, to je teď realita ohledně toho stlačeného plynu. To je ta realita. A já vzpomínám, jak tady premiér Petr Fiala říkal, jak ten stlačený plyn, jaké to bude řešení. Výsledkem jsou nejen rekordní, astronomické zisky Gazpromu, ale také dalších energických firem, včetně českého ČEZu. A ty zisky jsou jen ze spekulací z umělého předražení energií. Česká vláda na této krizi také parazituje. Má samozřejmě také rekordní příjmy z daní a také bude rekordní zisk z ČEZu. Díky tomu dnes může vláda rekordně utrácet. Ale navýšené příjmy vám nestačí, vám, vládě Petra Fialy, a k rekordním příjmům si ještě musíte rekordně půjčit. Kdyby v této zemi platily zákony pro každého, tak celou vládu za sestavování takového státního rozpočtu musí zatknout hospodářská kriminálka za trestný čin porušení povinností při správě cizího majetku a podvodu. Že jste slibovali něco jiného, než děláte, a takto hospodaříte s veřejnými penězi. SPD samozřejmě pro takový špatný a lajdácký rozpočet hlasovat nemůže. Ale chceme být konstruktivní, a proto naši poslanci SPD podali mnoho pozměňovacích návrhů, celkově 14, které sice tak špatný vládní rozpočet zachránit nemohou, na to je třeba skutečně obrovská strukturální celková změna, ale mohli bychom nějaké miliardy získat pro naše potřebné občany a také je lépe využít. Navrhujeme snížení odvodů do rozpočtu Evropské unie o 30 miliard korun a přesunutí těchto finančních prostředků pro boj s inflací a růstem cen energií. Autorem tohoto našeho návrhu je poslanec SPD Jan Hrnčíř. To navrhujeme odebrat tam částku jednu miliardu, jelikož jde o položku, která je v současné situaci enormně a nedůvodně vysoká. A předložili jsme mnoho dalších pozměňovacích návrhů, o kterých tady dnes budeme hlasovat, a jsou to návrhy SPD na pomoc a podporu našim občanům a firmám. Také snižuje dále odvody do rozpočtu Evropské unie o 5 miliard. Kvůli tomu Green Dealu EU v podstatě, který... se tady zavíraly elektrárny, a teď se zjistilo, že v krizi nemáme elektřinu, respektive, že jí má Evropa málo. Tak to je opravdu mimořádně hloupý projekt. To by neudělal nikdo z vás. Jako samozřejmě, že by nechtěl ohrozit svoji rodinu. Dále samozřejmě tady máme další návrhy, kdy chceme přesouvat peníze právě z těch nesmyslných vládních výdajů. Chceme také pomoci například zvýšit investice do půjček na bydlení pracujícím rodinám.
Mluvil jsem o tom i v průběhu druhého čtení. Zjevně podle toho aktuálního čerpání a zjevně podle těch alokovaných částek tomu tak není. My jsme se na to na výboru pro sociální politiku konkrétně ptali zástupců ministerstva, náměstků, hovořil o tom i ředitel Úřadu práce. V podstatě nám to více či méně potvrdili. A tohle je samozřejmě velice špatně. Není možné čekat tři měsíce na vyřízení dávky. Zaměřit se na to, aby úřady práce začaly fungovat efektivněji. A myslím si, že bez toho, aby investoval do lidských zdrojů v této instituci, to do budoucna nepůjde. Děkuji vám za pozornost.
Ještě než dostane slovo pan kolega Nacher, tak načtu jednu omluvu. Připraví se pan poslanec Brabec.
My teď tady vlastně probíráme, říká se, že státní rozpočet je nejdůležitější zákon roku, bohužel ministři tady moc nejsou kromě pana ministra financí, což je mrzuté. Poslanci tady nejsou. Je tady poloprázdný sál. A já odpovídám, že ne, že státní rozpočet, s ním můžu razantně nesouhlasit, ale určitě ho nebudu obstruovat. A také nikdo neobstruuje. Máme ještě posledních šest, včetně mě, šest vystupujících, za chvilku to skončí. Uvidíme, jak dopadne hlasování. Můžeme mít ostrý názor pro i proti, ale myslím si, že principiálně se projednávání státního rozpočtu neobstruuje. Rozpočet my vlastně projednáváme celý tento rok na tento rok. To si jako řekněme. Tak na začátku bylo rozhodnutí o rozpočtovém provizoriu, že se neschválil ten navržený. Pak se tady prošla tři čtení, nový státní rozpočet, potom s tím souvisela debata o tom zdravotním pojištění a snížení příspěvku o 14 miliard za státní pojištěnce. A já jsem vždycky při tom projednávání říkal, že to je vlastně pokračování jednání o státním rozpočtu. Takže pojďme si říct, že vlastně my ten státní rozpočet projednáváme po celý tento rok. A na moje slova došlo. A teď na moje slova došlo, protože v některých těch parametrech ten rozpočet za mě už tehdy realistický nebyl. Cílem je pomoci lidem, jak jste to uvedli a jak to prezentujete v médiích. A že to nejsou žádné titěrné částky, je, že v součtu je to 45 miliard. To znamená, že vláda přijde s návrhem, ke kterému ale potom koaliční poslanci načtou ty pozměňovací návrhy. Čtvrtá poznámka.
Další peníze chcete vzít VZP, protože vás zlobbovaly, zlobbovaly vás další pojišťovny. Přitom Všeobecná zdravotní pojišťovna má databázi a stará se o ty nejtěžší pacienty, které ty jiné pojišťovny nechtějí vzít. Pokud byste vy, členové vládní pětikoalice, chtěli lidem pomáhat, tak jste na to měli fakticky skoro celý rok, co jste už u vlády, a zatím jsme se dočkali pravého opaku. Hnutí SPD proto odmítá podpořit tento váš rozpočet jako celek. Takže to jenom říkám už takhle, protože znám tu demagogii a znám to překrucování informací ze strany některých poslanců vládní koalice. Samozřejmě my odmítáme i vaše vládnutí jako celek, které den za dnem je víc a víc... které je takové, že den za dnem víc a víc škodíte vlastní zemi. Takže jediné správné řešení by bylo, kdyby celá vaše vláda odešla a přestala tuhle zemi likvidovat.
Výsledek vlády, která měla celou svou předvolební kampaň založenu na tom, jak jsme byli v období zdravotnické krize, myslím naše vláda, rozpočtově nezodpovědní. Dnes, když má šanci reálně ukázat, co tou fiskální konsolidací mysleli, předkládají rozpočet s nulovou snahou o jakékoliv úspory. Na to všechno upozorňuje Národní rozpočtová rada, a jak jsme si včera mohli přečíst ve veřejném prostoru, i výbor pro rozpočtové prognózy. Člověk by sice čekal, že to má být automatické a že tato má pochvala je zcela zbytečná, ale my dnes víme, že vládní pětikoalice posunula laťku tak nízko, že člověk musí ocenit také tyto věci, které jsme v minulosti považovali za samozřejmé. Již začátek, samotný začátek vládnutí této pětikoalice byl spojen s mimořádným a zjevně úplně zbytečným chaosem. Historicky nejdelší rozpočtové provizorium, do kterého nás uvrhla tato vláda, nepřineslo skutečně nic pozitivního, a to ani pro občany, ani pro veřejné instituce, ani pro firmy, a už vůbec nepřineslo tu tolik proklamovanou rozpočtovou konsolidaci. Rozpočtové provizorium způsobilo jen chaos ve veřejných institucích, které nevěděly, s jakými finančními prostředky mohou počítat v aktuálním roce, a současně jeho impakt, samozřejmě myslím mimo vytvoření chaosu ve veřejných institucích, byl úplně minimální. No a pak díky pár marketingovým účetním trikům. Já připomenu ty nejvýznamnější tehdejší škrty. Souhlasím - já jdu k něčemu jinému vystupovat, ale souhlasím se snižováním spotřebovaných nároků. Já jsem se o to také snažila, byl to boj, boj, a pohnuli jsme s tím. Jestli jste si vytáhl, tak si všimnete, že jsme s tím pohnuli. A tehdy jsem si nechala porovnat opravdu po těch kategoriích - a máte pravdu, že se musí srovnávat vždycky hrušky s hruškami, platová třída. A skutečně si pamatuji, že nejnižší platy, když to takhle korektně porovnáme, byly v té justici, byly to zapisovatelky. Tam skutečně to bylo úplně dramatické na soudech. A tehdy historicky jsme udělali jednou, a to se nedá dělat pravidelně, ale udělali jsme to v tom roce, že jsme ty platy navyšovali procentuálně rozdílně. Tak jenom taková zkušenost že to není - tím jsem chtěla říct na podporu toho, že to není problém tohoto roku, ale je to problém dlouhodobý.
Děkuji pěkně.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane předsedající, vážení členové vlády, já bych chtěla na úvod poděkovat panu ministrovi Baxovi, že tady čeká do poslední chvíle, ale můžu ho uklidnit, já dneska nebudu agresivní a nebudu na něj příliš útočit. Ale já se k tomu vyjádřím později. Příspěvkovým organizacím do této kapitolu jsme navýšili částku, nebo budeme navyšovat částku více než 600 milionů korun. A je to částka, která určitě - a já doufám, že to tak bude - pokryje zvýšené náklady způsobené energetickou krizí, ale také inflací, což se promítne samozřejmě do provozu příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem kultury. A i proto já jsem navrhla se svými kolegy navýšení příspěvkovým organizacím, které zřizuje Ministerstvo kultury, a to o částku 200 milionů korun, protože já jsem přesvědčená o tom, že to, jak domácnosti začínají šetřit, se odrazí například i na vstupném do těchto příspěvkových organizací, a ony začnou mít problémy se svými nastavenými rozpočty a Ministerstvo kultury jakožto zřizovatel bude muset tyto schodky sanovat, stejně tak jako už se několikátý rok děje například u Národního divadla. Bohužel z rozpočtového výboru jsem podporu nedostala, a proto využívám této příležitosti a vyzývám vás, žádám a prosím, abyste tento návrh podpořili, protože byť samozřejmě v té velké částce celého státního rozpočtu, co se týče výdajů, je to malá částka, ale může poměrně výrazně pomoct příspěvkovým organizacím, které zřizuje Ministerstvo kultury, a paradoxně to může dát komfort panu ministrovi, aby některé věci mohl rychleji řešit. Takže to je tento pozměňovací návrh. Ani tady jsem se nesetkala s podporou z rozpočtového výboru. To, na čem se dlouhodobě neshodneme, je to zastropování, ale to je naše písnička, kterou si tady budeme asi hrát po celé období, protože tam je to o tom názoru, který já mám v tomto trošku jiný, protože si myslím, že se to dá řešit jinak. Ale tam pana ministra určitě budu zpovídat, až budeme mít první, druhé a třetí čtení státního rozpočtu na příští rok. Takže já vám touto cestou chci poděkovat a doufám, že podpoříte ty dva pozměňovací návrhy, o kterých jsem tady hovořila, u kterých bohužel ale nemám podporu z rozpočtového výboru, a já bych si přála, abychom tady politiku odložili stranou a kulturu podpořili, protože si to určitě zaslouží, byť pro někoho z nás, nebo pro některé z našich kolegů, nemusí být důležitá, oblast kultury pro mě však je, a myslím si, že tu podporu si zaslouží.
Ještě než dám slovo panu poslanci Kettnerovi, který je řádně přihlášený, tak vystoupí s přednostním právem pan ministr Baxa. Než se dostaví k pultíku, tak přečtu dvě omluvy.
Kolegyně, kolegové, já si dovolím krátce reagovat na vystoupení paní kolegyně Pokorné Jermanové.
Souhlasím s ministrem Stanjurou, proto to tady říkám, že pokud by to prošlo a Německo udělalo ten fond, tak ty naše firmy končí, protože jsou nekonkurenceschopné na tom trhu. To je jasná věc. Ale pane ministře, co když to společné evropské řešení nebude? A já jsem tady v tom pesimista. Já se bojím, že se prostě 27 států nebude schopno dohodnout, protože každý stát má státní rozpočet v jiném stavu, někdo v lepším, například Německo, někdo v katastrofickém, například Řecko nebo Itálie. A prostě bude to problém se dohodnout, aby se 27 států dohodlo. Neudělali nic a nechali ty firmy padnout. A jsme na začátku toho, kdy začínají padat. Proto já zvedám varovně ukazováček, prst, a říkám pozor, něco prostě udělat musíme. A vy sami jste říkali přece, když nebude společné evropské řešení, budeme mít národní řešení. Zní to velmi jednoduše, ale vím, že je to velmi složité, a rozumím tomu. Ale něco udělat musíme.
My už jsme rozhodli o zastropování, u nás to není plán. Týká se to všech - teď nebudu mluvit o domácnostech - malých a středních podniků, které jsou na nízkém napětí. Pro malé a střední podniky, které nejsou na nízkém napětí, platí to, co jsme dohodli na evropské úrovni. Ale pozor, je to na měsíční bázi. A z posledních pěti let si mohou vybrat nejvyšší spotřebu, kterou měly v jednom z těch posledních pěti let. To je významná pomoc. Součástí této novely je těch 30 miliard pro velké firmy. A dál jednáme o tom, o evropských pravidlech, jak pomoci velkým firmám i v České republice. Ten problém reálně existuje, já ho nezlehčuji, jenom říkám, že to řešení hledáme ve spolupráci s ostatními státy. Tam asi není potřeba jednomyslnost, takže hledáme většinou kvalifikovanou většinu, čím větší většina, tím lepší. To, že na Pyrenejském poloostrově to bude jinak, to je prostě fakt, a není to ani ta bezprostřední konkurence pro naše firmy.
Nekula na celý jednací den z důvodu zahraniční cesty.
Děkuji, vážený pane předsedající. Máte pravdu, pane ministře, v tom, že se nesmírně těžko soupeří s Německem a že fakticky žádná evropská země nemá šanci vzdorovat tomu, pokud Německo se rozhodne masivně podporovat svoji ekonomiku. Vzpomínáte si na covidovou dobu? Já jsem tenkrát říkal: Na to nemáme. Ono se to všechno vrací, pane ministře, podobně jako když jste nám říkali v září minulého roku, že to je ta Babišova drahota. A všimněte si, že neříkáme, že to je Fialova drahota. Vidíte, že to není jednoduché. A já vám to nezazlívám, že to máte v tuto chvíli náročné, respektive nezávidím vám to, abych byl přesný. Vím, že to jednoduché není. Protože přece jenom na 375 miliard korun pokud by se mělo přihodit 30 miliard, tak to není úplně malá částka, a protože to nebylo v rozpočtu ani na rok 2023, neviděli jsme to ani na rozpočet na rok 2022, tak jsme chtěli vidět, jak to tedy vlastně bude vyskládáno. Odpovědi jsme se nedočkali. Ono nic jiného nezbývá, protože lepší něco než nic. Ale co se týká zrovna objemu těchto peněz, tak se nedomnívám, že to je řešeno správně. Pokusím se vysvětlit, v čem já vidím ten problém. Nejdříve si ale musíme říct, protože to je s tím spjato, co vlastně tato vláda pro ty podnikatele udělala od začátku krize. Opět bych mohl připomenout to, že podnikatelé jedou ve velmi vážných problémech už třetím rokem. První dva covidové, teď energie a lze předpokládat, že i rok 2023 a možná i 2024, bude pro ně kritický. A můžeme se bavit o tom, jak jste nás kritizovali v té covidové době, přesto jsme podpořili 700 000 podnikatelů, stálo to 370 miliard korun, půlka z toho přímá podpora, půlka nepřímá.